A snad poslední poznámka k jedné věci, která zde nezazněla. Zde se hovoří o tom, že jde o nějakou zcela mimořádnou záležitost ve vztahu k rozhodnutí o jakémsi dodatečném zdanění toho či onoho. Tak mohu říci, že lze odkázat na celou řadu druhově v podstatě velmi podobných příkladů, v nichž Ústavní soud návrhu na zrušení zákonů nevyhověl. Jedná se o případy zdanění podpor vyplácených provozovatelům solárních elektráren. Jedná se o případ zdanění výsluh příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů. Společné pro všechny ty případy je, že se v nich jednalo o dodatečnou úpravu dříve sjednaných podmínek, narušení právní jistoty a legitimního očekávání a v případě stavebního spoření se jednalo o zásah do právních vztahů založených svobodně sjednanou smlouvou. Tak netvrďte, že toto je záležitost, která je účelová. A ani u jednoho z toho levicové strany nebyly.
Děkuji, panu ministrovi. Ještě neukončím obecnou rozpravu, přihlásil se s faktickou poznámkou pan poslanec Benda. Dám o něm hlasovat. Všechny vás odhlásím na základě žádosti. Všechny poslance jsem upozornil na to, že budeme hlasovat, a přivolal jsem je z předsálí. A zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Bendy. Já jsem nepohlídal okamžik, kdy jsem zahájil hlasování, aby bylo potřebné kvorum, takže končím hlasování. Ano, ještě nepřerušuji.
Já bych chtěl přerušit, ale myslím si, že by stačilo pět minut, aby měli opravdu všichni šanci. Ti, kteří tady ještě nejsou, tak aby se dostavili.
Jestli tomu správně rozumím, tak žádáte o přestávku na jednání poslaneckého klubu ČSSD v délce deseti minut. V souladu s jednacím řádem, pokud nebyl dostatečný počet poslanců pro hlasování, tak bych přerušil jednání na určitou dobu. Slyším žádost o odhlášení. Odhlásil jsem vás. Znovu se prosím přihlaste svými hlasovacími kartami. Je nás dostatečný počet. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova. Otevírám podrobnou rozpravu. Prosím, máte slovo.
To je můj návrh.
Ano, děkuji.
To považuji za přirozené. Jistě, pozitivní právo se dá různě měnit, různě ohýbat, ale pokud by se to učinilo, tak by to bylo hrubě nespravedlivé. Z tohoto důvodu se přihlašuji k návrhu na zamítnutí tohoto návrhu ve třetím čtení, který jsem přednesl v obecné rozpravě.
Dále se do podrobné rozpravy hlásí pan poslanec Výborný. Prosím, máte slovo. Z dnešního jednání od 15.50 do 21 hodin se z důvodu jednání ve volebním kraji omlouvá pan poslanec Jiří Kobza. Nikdo se do podrobné rozpravy nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany pana navrhovatele, pana zpravodaje. Není. Konstatuji, že zazněl návrh na zamítnutí projednávání zákona, který bude hlasován ve třetím čtení. Jinak nezazněly žádné návrhy, se kterými bychom se nyní měli vypořádat hlasováním. Proto končím druhé čtení tohoto návrhu.
Takže klub Pirátů nepodpoří program této schůze.
Nevidím jediný důvod, který nás vede k tomu, abychom v nějakém časovém presu se zrovna tomuto návrhu zákona věnovali.
Prosím o klid!
... které mnohé byly zrušeny, jejich jednání musí být přesunuto na nějaký jiný termín, a přitom v nich projednáváme zdaleka mnohem důležitější záležitosti, které se skutečně týkají našich občanů. Tady to je konkrétní ukázka toho, že tato koalice je soudržná.
Jako další s přednostním právem za klub KDU-ČSL pan místopředseda Benešík.
Nikdo nikomu toto právo neubírá. Dneska budeme řešit starý evergreen, který schválila ještě předešlá Sněmovna. Máme na to právo. Prostě není. Bohužel, tehdy jsme tady nebyli, nemohli jsme tento zákon podpořit. A my tady řešíme tento problém. Já tedy nevím, co je urgentnější. Pan ministr tady evidentně není, tak já doufám, že si to užívá na D1 jako tisíce dalších řidičů. Když jsem sem v úterý jel po D1, tak jsem byl v šoku, že to zúžení tam pořád je. No, evidentně už vidím, jak to budou dělat. Nijak.
Vážené dámy a pánové, SPD podpořila svolání této schůze. Naším cílem ovšem nebylo a není zdanit vrácený majetek, který byl prokazatelně ukraden. Žádáme to, co je naprosto logické a normální, zdůvodnění oprávněnosti výše konkrétních finančních náhrad a jejich zdanění tak, jako je tomu u každého jiného příjmu v České republice. Vedle toho je potřeba také transparentní model změny financování církví, kterým se majetek nevrací, ale naopak se jim daruje, což není správné. Pochopitelně, místo plošných darů by byl ideální model obvyklý v západní Evropě, tedy možnost, aby poplatníci daně, kteří sami chtějí, část daní z příjmů mohli přesměrovat buď na církev, nebo na jiné bohulibé společnosti. V našem postoji rozhodně není nenávist vůči českým církvím a náboženským společnostem. Je to naopak. Musíme zabránit rozdělení společnosti, která z velké části vnímá netransparentní a znetvořené církevní restituce a náhrady velmi negativně, což samozřejmě silně církve v posledních letech poškodilo. Křesťanskou i židovskou náboženskou obec považujeme za silné základní kameny, na kterých stojí naše národní hodnoty, a to ať jsme věřící, či bez víry. Vánoce, případně chanuku slaví a prožívá každý z nás, každý z nás se v rámci své slabosti pokouší dodržovat desatero a poselství o lásce k bližním. Nebyly podloženy relevantním seznamem a standardním auditem. Celý zpackaný zákon byl šitý horkou jehlou a v rychlosti pod tlakem. Církev byla přitom zaregistrována až v roce 1989, a nemá tedy co restituovat. Apoštolská církev byla po dlouhá léta proti církevním restitucím. Celkem logicky, neměla co restituovat. A vnímám i to, že tento dar jí i dalším církvím, které neměly co restituovat, byl v podstatě z nároků, kterých se vzdali katolíci. Stát tehdy zmrazil platy policistům, vojákům, učitelům. Nic proti necelým pěti tisícům členů Apoštolské církve.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, nebo možná bych řekla poloprázdné lavice. Máme po obědě, tak možná i ta naše debata bude rychlejší a klidnější. Takže mých pár slov k církevním restitucím. Chtěla bych připomenout, co znamená slovo restituce. Je to navrácení něčeho do původního stavu. Jako tzv. restitutio in integrum jde o nápravu způsobených škod obnovením původního právního stavu. ... je samozřejmostí tento majetek vrátit. Takže ukradené zloděj s těžkým srdcem vrací poničené a ten, komu to bylo ukradeno, si to musí opravit a ještě za to zaplatit. Zvláštní právní stát, kde právo je na straně zlodějů. A to hovoříme o náhradách materiálních, nehovoříme o náhradách morálních, společenských, etických. Ale církev přece netvoří několik hodnostářů, církev je společenství lidí, občanů. V roce 1990 jsem navštívila areál Břevnovského kláštera, v němž sídlil za totality, nebo byl za totality archiv StB. Zkuste porovnat dobové fotky Břevnovského areálu tenkrát a nyní. Je to místo setkávání nejenom pro věřící, ale pro kohokoliv, kdo chce najít oázu klidu a odpočinout si v uspěchaném světě. Je zde restaurace, hotel, vaří se zde pivo, jsou tady zrekonstruované nádherné prostory, které si mohou pro své akce pronajmout firmy, ale také jednotlivci, a je zde také nádherná dominanta, bazilika sv. Markéty, která zde stojí více než tisíc let a můžeme se s ní právem chlubit. Dále poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, který byl zapsán na seznam památek UNESCO a který bohužel byl vrácen církvi značně poškozený. Například trámy byly napadené dřevomorkou. Dále je to také poutní kostel v Orlických horách v Neratově, který takzvaně povstal z popela. Byla tam probořená střecha a místní farář opravil nejenom kostel, ale vdechl život i celému Neratovu. Dal práci hendikepovaným, ale i občanům, kteří v Neratově bydlí. Musím zde také zmínit záslužnou práci řeholních sester, které učí ve školách či se starají v nemocnicích či klášterech o seniory, nemocné, umírající. Zmínila bych tady, že u sester boromejek funguje také jediný detox pro náctileté děti závislé na drogách. Z mého regionu bych ráda zmínila klášter v Jablunkově, kde se sestry alžbětinky starají o nemocné a umírající a jejich služba a práce byla vysoce oceněna inspekcí. Dovolím si citovat vedoucího inspekce: "Tak to je zařízení, které bych s klidným svědomím každému doporučil, i sám sobě."
Zaznívá tady, a pevně doufám, že shoda na tom, že to bude pozměňovací návrh kolegy Romana Sklenáka. O tom všem jsme zde vedli diskusi. A já se znovu obracím na paní ministryni Maláčovou s prosbou, aby v krátké době připravila koncepční materiál, který bude shrnovat ty nejdůležitější úkoly, které máme jak k osobám se zdravotním postižením, tak k jejich rodinám. Je potřeba si uvědomit, že pokud se někdo stará 24 hodin o svého nejbližšího s tím nejtěžším zdravotním postižením, že je to opravdu veliká oběť. Stát prostě musí těmto rodinám pomáhat. Protože oni bojují nejenom s tou finanční stránkou, to je jenom jedna rovina toho problému, ale oni často bojují s nevlídností systému přiznávání různých typů dávek. Oni bojují s velkou byrokracií a někdy i podle mého názoru s určitou nespravedlností v přiznávání příspěvku na péči. Oni bojují s nedostatkem některých typů sociálních služeb, ale i zdravotních služeb. A tak jak nám stárne populace, tak se s těmito problémy budeme skutečně potýkat čím dál více. A je zde na spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví, aby k tomuto problému přistoupila opravdu s tou největší naléhavostí. A já si na závěr dovoluji o to oba ministry požádat. A vás, milé kolegyně, vážení kolegové, chci požádat: odložme politická trička, zkusme se skutečně shodnout na jednom pozměňovacím návrhu, který tedy vyplývá, že je návrh kolegy Sklenáka.
Děkuji za slovo. Ráda bych poděkovala na tomto místě ještě jednou senátorům za předlohu, kterou nám dali. Samozřejmě děkuji i panu senátorovi Plačkovi, který už bohužel není mezi námi. Ale myslím si, že tím otevřeli velmi důležité téma a že tedy se postarali o to, abychom mohli dnes zlepšit život desítek tisíc lidí, kteří jsou mezi námi a kteří mají nějaký zdravotní hendikep a kvůli tomu potřebují velkou pomoc svého okolí a samozřejmě i celé společnosti, tedy státu. Myslím si, že zavést systém valorizace v rámci této dávky je velmi logické a je to logické z toho důvodu, že je to velmi podobné třeba důchodům, kde valorizace automatická zavedená je a kde ani nikdo z nás nepochybuje o tom, že by ten systém právě zvyšování důchodů měl automatickou valorizací probíhat. Můj pozměňovací návrh vybral ukazatel, nebo já jsem v něm vybrala ukazatel minimální mzdy, a to z toho důvodu, že v případě příspěvku na péči ve třetím stupni, tedy závislosti, která už vyžaduje velice často velmi intenzivní asistenci, protože se jedná o těžkou závislost, tak z tohoto důvodu si myslím, že zde by měli být zapojováni i lidé, kteří nejsou jenom přímými rodinnými příslušníky těch zdravotně hendikepovaných, ale že by se mělo moci jednat i o profesionály. Takže z toho důvodu je to navázání právě přes třetí stupeň na minimální mzdu. Jsem si toho vědoma. Proto tedy pokud neprojde pozměňovací návrh, který předkládám, bych byla velmi ráda, kdybyste podpořili doprovodné usnesení k tomuto návrhu zákona, které právě této věci se věnuje a které vyzývá vládu, aby s valorizačním mechanismem přišli, aby vymysleli ten systém, který bude opravdu dobře propracovaný a bude vyhovovat pro budoucí léta a bude tedy nezpochybnitelný.
Zda je to v domácím prostředí, nebo v pobytové sociální službě, nebo v dalších zařízeních typu domov, hospicová péče a podobně. Já jsem o tom mluvil buď v prvém, nebo ve druhém čtení, jak je administrativně náročné, pokud ten člověk část času tráví ve svém přirozeném domácím prostředí a část času tráví v nějaké pobytové službě, nebudu vás dneska zatěžovat výpočtem denin, a jak je to složité. Já myslím, že si máme říct, kolika osob se příspěvek na péči týká, jaké jsou náklady. Odmítám v této chvíli poslouchat argumenty o rozpočtové zodpovědnosti a o tom, že v rozpočtu na to nejsou peníze. Pro osoby starší 18 let jsou ta čísla jiná. Je to hodně, ale pořád to není tak velká skupina občanů, která by mohla nějakým zásadnějším způsobem zvýšit rozpočtové náklady. Za prvé rozpočtové. My jsme ve středu ukázali 40 mld. úspor. Celkově stát bude mít příští rok plus 150 mld. příjmů. A může zaznít argument, že jiné pozměňovací návrhy ve čtvrtém stupni přiznávají účinnost od 1. ledna. Na argument, že ty peníze nejsou v rozpočtu, no nejsou a nemohou být. Přiznejme si a připomeňme si, že návrh státního rozpočtu se sestavuje a musí sestavovat podle platné legislativy, takže říkat u návrhu zákona, který ještě nebyl schválen, že peníze nejsou alokovány v rozpočtu a tím argumentovat je chybný postup. Legislativně správně je, že ty peníze nemohou být napsány v návrhu státního rozpočtu, protože ten zákon ještě neplatí. A žádný další argument neznám. Já myslím, že bychom neměli hlasovat nebo určovat proceduru podle toho, co vyhovuje například největší vládní straně, nebo návrhu, který má největší šanci na přijetí. Znamená to, že ti, kteří podporují nejvyšší, mohou podpořit hlasováním, pokud neprojde, druhé nejvyšší. Tak si nechystejme tak jednoduché odpovědi.
Vysoké školy skutečně tuto věc velmi potřebují, a naše výzkumná pracoviště, chceme-li býti světoví. Ale z firem slyšíme, že nejsou lidi. Myslím si, že je důležité, abychom na tuto výzvu, že nejsou lidi ve firmách, nejsou lidi v organizacích, tedy lidi na práci, abychom se podívali také na skupiny občanů České republiky, kteří by rádi pracovali a z nějakého důvodu nemohou. Nebo to není pro ně výhodné. Další velká skupina jsou lidé, kteří z nějakého důvodu odešli do předčasného důchodu, a ten důvod pominul. A třetí skupina jsou lidé se zdravotním postižením. Když dovolíte, já se budu v této chvíli věnovat té třetí skupině, lidem se zdravotním postižením, pro které je to, že mohou jít do zaměstnání, nejenom důležité ekonomicky, ale pro tyto lidi zvláště je to důležité i z pohledu jejich životního pocitu, pocitu potřebnosti, pocitu seberealizace. A proto stát podporuje zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Je to pozitivní krok i z pohledu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Proto tedy je těmto zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, poskytován příspěvek Úřadem práce České republiky. To by nebylo žádoucí samozřejmě ani z pohledu osob se zdravotním postižením, ale ani z pohledu společnosti. Pokud by se jednalo o přepočtené úvazky, byl by tento náklad 336 mil. ročně. Poprosím vás poté, abyste tento pozměňovací návrh podpořili.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji. Podle názoru pana ministra. Aby to nevyšlo z výboru v balíku, čímž by nebylo možné ho z toho vyhodit.
Děkuji za toto krátké vystoupení v rozpravě.
O ústavnosti či neústavnosti doufám, že bude rozhodovat Ústavní soud. Nevím, v čem je ten návrh tak protiústavní. Já si myslím, že v této republice by měly být zákony takové, které našim bezpečnostním složkám v dobrém termínu pomohou k tomu, aby byly schopny vyhostit z této země teroristu nebo nějakého člověka, který bude konat proti zájmům tohoto státu. Tolik asi k tomu.
Vypadá to, že nikoli.
To je velmi oblíbený argument.
Já vám děkuji, paní poslankyně. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Omlouvá se paní poslankyně Pavla Golasowská od 13.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů.
Děkuji za slovo. A to bychom si měli uvědomit. Současně chci říct, že nesouhlasím s vystoupením některých mých předchůdců, kteří říkají, že nejlepší je návrh mého ctěného kolegy pana poslance Sklenáka. Jako politický realista bych řekl, že má největší šanci na přijetí. To ještě neznamená, že je nejlepší. Proč je nejlepší. Máme definováno deset základních životních potřeb - a skutečně vás prosím, abyste mě poslouchali. Těch deset základních životních potřeb, které se posuzují v okamžiku rozhodování o tom, který stupeň bude přiznán, jsou tyto. Já vím, že každému zdravému člověku to připadá jako normální, že to jsou jednoduché věci. Ta hranice je mimořádně malá a velmi často závisí na konkrétním posouzení konkrétního případu. A nechci dneska mluvit o problémech lékařské posudkové služby. To znamená, rozdíl mezi třetím a čtvrtým stupněm může být například v tom, zda někdo posoudí, zda je někdo schopen vyvíjet osobní aktivity nebo ne, nebo schopen komunikace, ano nebo ne. To může být rozhodující kritériem mezi třetím a čtvrtým stupněm. Proto si myslím, že je spravedlivé a sociálně správné zvýšit příspěvek ve třetím i čtvrtém stupni o stejnou částku. Proto jsem přesvědčen, že ten návrh, který předložil kolega Bauer je lepší. Pro ty, kteří si to nemyslí, tak bych chtěl slyšet zdůvodnění, proč tomu tak není.
Rád bych upozornil, že podle jednacího řádu je možné dneska jednat do 21 hodin. Faktická poznámka byla asi stažena, takže pan ministr.
Já jenom reakce na pana poslance Čižinského. Nicméně na vládě o tom byli informováni všichni ministři a nikdo, žádný rezort nevznesl připomínku proti.
Já děkuji.
Děkuji, děkuji. Tady přece vůbec nejde o to, že by někdo chtěl blokovat vyhošťování teroristů. Ale jde o to, že přezkoumatelnost nějakého rozhodnutí, kde se třeba vyhošťují rodinní příslušníci, a také úspěšnost těch soudních přezkumů a výsledky těch soudních přezkumů nám vlastně ze zkušenosti říkají, že je potřeba vyhošťovat správně a zohledňovat všechny skutečnosti. Nejčastější zrušení vyhoštění je rodinná vazba, že ten člověk tady má nějaké příbuzné, a proto je to zrušeno. To je to, proč ten soudní přezkum je důležitý. Aby člověk, který tady má nějaké rodinné vazby a třeba o den nějakou lhůtu nestihne, tak aby jeho život prostě nebyl přerván tím, že jenom o den nestihl nějakou lhůtu.